Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Přihlášeno 170 přítomných, pro 149, proti nikdo. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivým hlasováním. Já se, pane zpravodaji, omlouvám, ale podle mě nejdříve musíme hlasovat legislativně technické úpravy.
Takže legislativně technické úpravy přednesl pan kolega Luzar a já, takže nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pana kolegy Luzara.
Hlasování končím. Přihlášeno 171 přítomných, pro 159, proti nikdo. Hlasování končím. Přihlášeno 172 přítomných, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním volebních bodů 209 a 210, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu. Dále bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 205, je to sněmovní tisk 828, ochrana zdraví, třetí čtení. Já poprosím Sněmovnu o klid! Pane poslanče, já se omlouvám, můžete mi upřesnit, který bod to přesně je?
Hezké dopoledne dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Já bych s dovolením reagoval na návrh kolegy Laudáta. Je pravda, že proběhla debata mezi panem kolegou Laudátem a panem ministrem Ťokem na toto téma, nicméně já jsem včera na grémiu, na vedení Poslanecké sněmovny, prosil všechny své kolegy, abychom dneska před protikuřáckým zákonem tento bod nezařazovali. Takže já bych vás chtěl poprosit, pane předsedo Laudáte prostřednictvím paní předsedající, abychom se dohodli a tento bod zařadili v tom prvním lednovém týdnu, kdy bude jednat Poslanecká sněmovna za přítomnosti pana ministra Ťoka.
S přednostním právem pan poslanec Laudát.
Děkuji. Souhlas. Návrh stahuji.
Ano.
Děkuji.
Pan poslanec Plíšek. Nevidím žádnou přihlášku. Pan kolega Filip to upřesní. Hlasování končím. A nyní již přikročíme k projednávání dle schváleného pořadu schůze. Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 146 ze dne 29. listopadu tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.
Paní předsedající, vážený pane premiére, kolegové členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Krátce zrekapituluji to, že lhůtu k doručení nominací jsme - My jsme lhůtu pro podání nominací vyhlásili 13. října, původně byla do 14. listopadu, ale na žádost předsedů poslaneckých klubů jsme ji nakonec posunovali na 28. listopad s tím, že ten termín je opravdu hraniční. Komunikovali jsme také se Senátem. Na volební komisi jsme nominace z vaší strany, ze strany klubů, projednali 29. listopadu a přijali jsme usnesení číslo 146, které máte rozdáno na stolech. A teď důležité vysvětlení. My jsme to dlouho řešili ve volební komisi, jestli a jakým způsobem tu nominaci zúžit nebo projednat tady ve Sněmovně. Nakonec na volební komisi se zástupci všech poslaneckých klubů jsme dohodli, že tedy navrhneme volbu veřejnou, pokud vy jako Sněmovna s tím budete souhlasit. Ale není v tom žádný problém, je to opravdu návrh ze strany volební komise. Pokud by někdo podal jiný návrh na volbu tajnou, ta by měla být logicky jednokolová, tak i toto je technicky možné. Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby.
Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Takže já budu počítat s tím, že proběhne volba tajná jednokolová, je to obdoba jako u jiných voleb, kdy nominujeme, postupujeme další návrh. Technicky je komise připravena, takže bude moci za malou chvíli ta volba proběhnout.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
V návaznosti na předešlý bod vám sděluji, že ve vyhlášené lhůtě také do 28. listopadu jsme na volební komisi obdrželi pouze jednu nominaci. Přijali jsme k ní usnesení číslo 147, kde konstatujeme, že volební komise obdržela od poslaneckého klubu sociální demokracie návrh kandidáta na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a je to návrh na jmenování pana Vojtěcha Weise. Takže volební komise navrhla volbu tajnou jednokolovou. A v poslední větě připomenu, že předsedu úřadu jmenuje prezident republiky ze dvou kandidátů, jednoho mu navrhujeme my jako Poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje Senát. I nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby, a připomenu, že i zde musíme o té tajné volbě hlasovat.
Otevírám rozpravu. Pro jistotu, pane předsedo, bylo by možná vhodné načíst tu tajnou volbu v rozpravě. Ano, děkuji. Nikdo jiný se nehlásí, tudíž rozpravu končím a v tuto chvíli budeme hlasovat o způsobu volby, je navržená jako tajná. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Výsledek volby oznámím okamžitě po sečtení výsledků volební komisí.
Takže navrhujete do 9.30, dobře.
My vidíme na prognózách, že hospodářský růst má tendenci ke zpomalování, že konvergence České republiky k vyspělému světu nic moc. Jednu podstatnou promarněnou šanci chci zmínit. Daňové progrese, kterou my tady opakovaně zvedáme, dokonce daňové progrese, která nemíří jenom k fyzickým osobám, ale ke korporacím. Nejde o to, abychom panu ministrovi zdanili jenom Agrofert. Všem spravedlivě. Ať nás neuklidňují tím, že by to naúčtovaly klientům nebo že by nám prchly z České republiky, která by nebyla už takovým daňovým rájem pro tyto investory. Banky, IT společnosti určitě od nás neodejdou. Kdo zařízne slepičku, která snáší zlatá vajíčka? Tyhle firmy vyvážejí do svých matek poměrně velké miliardy, já bych se toho tolik neděsil. Jsem rád, že se nechal inspirovat našimi návrhy. Jenom bych byl rád, aby to neskončilo u těch volebních slibů, a pokud dobře volby dopadnou, aby se to také projevilo v praxi této vládní strany. Musím říci, že pokud jsou tam, pokud je v této položce vata, tak to není z důvodů nějakého zatím nedořešeného parazitismu, ale že výplata reálně klesla a může zase růst, a že tudíž asi je možné na takto sestavený rozpočet - a té vaty je tam v jiných položkách zřejmě dost - sáhnout, byť to má charakter sociální. Čímž avizuji, které pozměňovací návrhy jsme připraveni podpořit. Pokud jde o peníze na rezort obrany, nejde jenom o to, že za letošní rok ty peníze nebyly utraceny.
Dovolte mi ještě dvě poznámky, které se týkají vystoupení pana prezidenta. To není rozpočtové riziko. To je z hlediska státního rozpočtu spíše menší částka. A ten trend je pozitivní. To znamená, díky hospodářskému růstu, díky vyšší zaměstnanosti výdaje na hmotnou nouzi klesají. To je největší skupina lidí, která má příspěvek na bydlení. A já chci jenom připomenout této Poslanecké sněmovně, že příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení byl zaveden proto, že se deregulovalo nájemné. Absolutní většina těch peněz se čerpá v rámci standardních nájemních bytů a v rámci standardních nájemních vztahů. A pokud jde o hmotnou nouzi, je to kolem 10 miliard korun ročně. Nejsou to podpory, které by byly přiznány za naší vlády. Kdyby v roce 2009 nebo alespoň na jaře 2010 byla předložena legislativa, která by umožnila snížit podporu na solární elektrárny, tak jsme dneska byli úplně někde jinde. To, co vyčítám tehdejší vládě, tehdejšímu Energetickému regulačnímu úřadu, byl fakt, že nereagovaly, že neburcovaly, že nepředložily příslušné legislativní návrhy tak, aby bylo možné tyto podpory snížit. Takže opět, to nejsou výdaje, které by stanovila tato vláda. My jsme je zdědili a jediné, o co snažíme, aby to bylo všechno v pořádku, v souladu se zákonem, s Evropskou unií. A myslím, že ten hlavní objem podpor, který je vyplácen, pokud jde o ty solární energetiky, tak se bavíme o nárocích, které vznikaly v letech 2009, 2010, několik let předtím, než naše vláda nastoupila a mohla do těchto věcí zasáhnout.
Já vám také děkuji, pane premiéra. Než udělím slovo ministru obrany, eviduji několik faktických poznámek. Pane ministře, já se omlouvám, ale mám zde pět faktických poznámek před vaším vystoupením. Nejprve paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Kalousek.
To je kolovrátková demagogie v přímém přenosu prosím pěkně. Tři roky tady slýcháme o tom, jak se navyšují výdaje na obranu. Víte, loni v rozpočtu Ministerstva obrany zbyly čtyři miliardy, předloni tři miliardy, dvě miliardy. Ano, teď se nějakým drobným způsobem rozpočet navýší, ale asi vám tam ke konci roku 2016 zůstane šest miliard. To vám přijde v pořádku? Byla ekonomická krize, jestli si na to nevzpomínáte. Neškrtalo se ve školství, neškrtalo se ve zdravotnictví. A pane premiére, já si vyprošuji to, abyste mě tady káral a poučoval, kdy já můžu a nemůžu vystoupit. Je třetí čtení.
Nyní tedy pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou.
Ta logika je jednoduchá. My nemůžeme podpořit rozpočet pro nepřijatelnou bilanci, lépe řečeno pro naprosto neodpovědnou a vysokou úroveň celkových výdajů. To jsou trochu jiné priority, než které ve skutečnosti říkáte. To má přece svoji hlubokou logiku, byť chápu, že vy ji nepodpoříte.
Já vám děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvy.
Myslím, že to tady zaznělo celkem jednoznačně, a pan prezident to zdůraznil jako jednu svou velkou zkušenost a jako jakousi konstantu a axiom. Jaká je dnes situace? Víme dobře, že se nacházíme v ekonomickém růstu, a prostě podpořit rozpočet se 60miliardovým schodkem nemůže podle mého soudu odpovědný a racionálně uvažující politik v současné době. Vždycky to přichází s určitým zpožděním. Ani bych nebagatelizoval, a tím ještě také bych chtěl učinit poznámku k vystoupení pana předsedy vlády, ani bych nebagatelizoval zneužívání dávek v oblasti hmotné nouze. Možná že pan předseda vlády Sobotka nemá přesné informace, ale součástí těch výdajů v oblasti hmotné nouze, těch deseti miliard, o kterých zde mluvil, je právě onen doplatek na bydlení, což je dávka, sociální dávka v oblasti hmotné nouze. Paní ministryně mluví o třech miliardách, její náměstek dokonce mluvil na výboru o větší částce. Podávám jej v reakci na mnohé stesky a stížnosti starostů na podporu státu v oblasti nezbytných rekonstrukcí škol. To samo o sobě určitě není předmětem kritiky. Pan ministr o tom několikrát mluvil, byla to, i pokud si dobře vybavuji, iniciativa svého času paní poslankyně Kovářové. Což uznáte, je naprosto nedostatečná částka. Vím, že podobný program také má Ministerstvo školství, ten program ale upřednostňuje zase rozvoj výukových kapacit v základních školách. Je zde návrh pana kolegy Dolejše, aby ty programy byly spojené. Je otázkou, zda je to racionální, nebo není, to uvidíme na základě hlasování. Na ty se prostě moc nemyslí. Nemají na to až tak velké rozpočty. Víte, chodníky jsou dejme tomu záležitostí jednotlivých obcí. Záleží, jak obec hospodaří, takové má také chodníky. Tady se nemůže stát otočit zády a říci: Je to vaše starost. To může možná udělat u těch chodníků. Návrh je vybilancován variantně. Třetí varianta byla mnou doplněna poté, co pan ministr financí striktně naznačil, že se bude vehementně bránit snížení kapitoly obsluha státního dluhu.
Dneska už máme kouzelné slůvko "nároky". Nikomu, pokud to vláda nezmění svým exekutivním rozhodnutím, nikomu z těch nároků nic nevezme. Opravdu, to jsem teda dostával ze všech stran, co jsem si dovolil. Úplně stejný případ je Státní fond rozvoje bydlení. Už ten název! A abychom nezapomněli, je to Státní fond rozvoje bydlení. Tak já věřím tomu, že to ještě stihnete, bylo by to dobře. Je to pravda, ale kdo se v tom má vyznat? A když máme ty nároky, tak ty fondy určitě potřebovat nebudeme. To je také smysl politiky, nabízet program, a když vládnu, abych ten program mohl realizovat. My program máme, velmi často tady navrhujeme - zatím sice neúspěšně, ale to se změní, nebojte - a taky ty naše návrhy směřují podle našeho programu. Máte to černé na bílém ve vaší koaliční smlouvě. Nic z toho neděláte. Proto tento návrhu rozpočtu podpořit nemůžeme.
Já jenom dvě krátké poznámky k předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Zřejmě tady nebyl při celé rozpravě. A druhá poznámka, to je ta miliarda navrhovaná pro Vojenské zpravodajství.
S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura teď.
Já jsem říkal, že to je dobré posílení, ale špatný zdroj těch peněz. Takhle to je. A netvrďte nám, že když není zákon, že žádná kyberobrana neprobíhá včera, dnes, zítra, tento měsíc.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně přesto je to kapitola školství, je to otázka mládeže, je to podpora talentů, je to podpora technického vzdělávání. Myslím si, že je to dobrá investice, která by se mohla vrátit. Proto jsem si dovolil využít své příležitosti a požádat i pana ministra financí o zvážení svého stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům.
Takže to jsou všechno věci, které bych byl rád, aby vláda brala velmi vážně.
Já takový postřeh od nás, možná těch, kteří se to celé snažíme poslouchat. Protože to je vaše logika věci. Vy řeknete to, co se stalo, se stalo úplně samo. Vy na tom nemáte žádnou zásluhu, vy na to nemáte žádný vliv.
Kolega to formulovat široce, ne adresně na mě. Čili to není něco, co se bude dít každý rok. Podobně, jako jsme nedosáhli poklesu dluhového trendu, když jsme zapojili systém státní pokladny. Jednorázově se to projevilo, ale od té doby nám dluh zase roste.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych i já svým příspěvkem ve třetím čtení ke státnímu rozpočtu obhájila své pozměňující návrhy. Vážené kolegyně a kolegové, to nejde. Zaměstnanci to řeší po svém a odcházejí tam, kde jim dají větší plat, a to není přece náš cíl. Senioři a zdravotně postižení budou v naší společnosti stále a je potřeba jim zajistit kvalitní péči, protože se to dotýká každého z nás, našich rodičů a bude se to dotýkat v budoucnu i našich dětí. Nechci na někoho z vlády svalovat vinu, kdo za to může, nebo nemůže. My teď a tady máme možnost to změnit a já bych vás, vážené kolegyně a kolegové chtěla požádat, možná i poprosit o to, abyste tyto pozměňující návrhy schválili. Chci, abyste si uvědomili propast, která je mezi těmito platy. Přitom vyžadujeme u zaměstnanců velmi odbornou fyzicky i psychicky náročnou práci. Nic se neudělá samo. Já přicházím s pozměňujícím návrhem, který má zlepšit platové ohodnocení pracovníků v sociálních službách, a je na odpovědnosti každého z nás, jak se k tomu postavíme a jakou budoucnost připravíme v tomto případě v sociálních službách a jak kvalitní služby budeme poskytovat prostřednictvím zaměstnanců. Kvalita se musí ocenit a zaplatit, jinak to nejde a v této oblasti ani nepůjde.
Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce.
Víme, že to je jedna z příčin toho, že to trvá dlouho. My ten rok ztratíme, protože vy si s tím prostě nevíte rady. Pokud myslíte svá slova o tom, že bezpečnost je priorita, tak ta slova přeměňte v hlasování. To jsou reálné priority konkrétní politické reprezentaci na obci, na městě, na kraji, v tomto případě ve státě. A my nenavrhujeme to skokové - pan premiér mluvil o skokovém zvýšení. A to by opravdu nebylo realistické. A máme na to, abychom výdaje do obrany uskutečnili. Myslím, že máte šanci ukázat, že je. Není to k tomu, aby ty investice byly dokončeny. Bere sám sobě mimo jiné, nejen sám sobě, bere sám sobě a posílá to na výzkum na vysokých školách.